Aby takovému vlastníkovi nebo držiteli byla přiznána náhrada za odejmutí nezákonně vyvezeného kulturního statku, musí prokázat, že při nabytí tohoto statku vynaložil nezbytnou péči. Zákon následně stanovuje, jaké skutečnosti má soud následně zkoumat.
Zeptám se na závěrečná slova - pan ministr, pan zpravodaj nemají zájem. Nejprve určíme garanční výbor. Není tomu tak. Budeme hlasovat. Návrh byl přijat. Není tomu tak. V tom případě jsme hlasovali o všem, co bylo navrženo, a končím projednávání tohoto bodu a děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Budeme pokračovat bodem Opět prosím pana ministra kultury.
Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych ve stručnosti odůvodnil vládní návrh technické novely zákona o státní památkové péči. Památkové zóny stejně jako památkové rezervace jsou nástroji plošné ochrany památkového fondu s dlouholetou tradicí. Hodnoty historických jader měst jsou v současné době místními samosprávami vnímány jako nositelé jejich identity a jako jejich chlouba. Většina statků zapsaných v seznamu světového dědictví UNESCO v České republice jsou právě památkové rezervace nebo památkové zóny. Novela reaguje na vývoj právního řádu, kdy přešla působnost pro prohlašování památkových zón z krajských národních výborů na Ministerstvo kultury a byl přijat nový správní řád, který nabízí možnost využití nového institutu opatření obecné povahy. Tento institut sice lze využít pro nově prohlašované památkové zóny beze změny zákona, ale nelze tak postupovat při změnách stávajících, již prohlášených památkových zón dosavadními právními akty. Navrhovaná úprava tedy nepředstavuje zavedení nového zmocnění. Návrh pouze zabezpečuje kontinuitu v prohlašování dalších území za památkové zóny, pokud splní zákonem stanovené znaky, a především umožní v návaznosti na případné změny stavu poznání kulturních hodnot prohlášených památkových zón na tyto změny reagovat a současně zamezí případným pochybnostem ohledně dalšího postupu Ministerstva kultury v této věci. Jedná se tedy o technickou novelu. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona propustila do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.
Prosím paní poslankyni Martinu Berdychovou, která byla určena zpravodajkou tohoto tisku. Prosím pana kolegu Birkeho, aby umožnil přístup do lavice zpravodajů. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům k projednání. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat. Návrh byl přijat. Není tomu tak.
Třetí v pořadí byl vylosován pan poslanec Zdeněk Soukup, který interpeluje také ministryni práce a sociálních věcí - ve věci příspěvku na péči.
Dámy a pánové, vážená paní ministryně Marksová, v roce 2007 vešel v platnost zákon o sociálních službách, který zavedl jako novou dávku příspěvek na péči pro hendikepované, kteří se o sebe nedokážou sami postarat. Nejsou to malé peníze. Smyslem této dávky bylo vytvořit nový nástroj pro financování sociálních služeb, který měl přinést dosavadnímu pacientovi svobodnou volbu při výběru konkrétní služby. Dávky měly z pasivního pacienta učinit aktivního a suverénního klienta - tak stojí ve zdůvodnění původního zákona. Při sebelepší vůli se přitom nedá předpokládat, že většina rodin má odborné a technické podmínky k tomu, aby se dokázala o své hendikepované plně a kvalitně postarat. Otázka tedy na paní ministryni: Několikrát jste mluvila o tom, že se připravuje velká novela zákona 108 o sociálních službách. Počítáte v ní také s opatřením, které zamezí zneužívání příspěvku na péči?
Já vám děkuji, pane poslanče, a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla.
To byla ta původní myšlenka. My o tom víme a počítá se tam s nějakými takovými změnami. O těch detailech vás budeme určitě informovat v rámci jednání výboru pro sociální politiku.
Nyní tedy požádám pana poslance Vladimíra Koníčka o jeho interpelaci na vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše.
Pokud by tomu tak bylo, pak jsou odborné expertizy předmětem daně. Podle výroční finanční zprávy hnutí ANO 2011 za rok 2014 tato činnost byla soustavná a určitě překročila limit daný zákonem o dani z přidané hodnoty. Už se, pane ministře, nedivím, že ve vybírání daní tak pokulháváme, když se Finanční správa chová takovým způsobem.
Děkuji vám, přesně jste naplnil čas. Nyní tedy požádám paní poslankyni Annu Putnovou o její interpelaci na paní ministryni Kateřinu Valachovou.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Minulé vedení Ministerstva školství předložilo novelu zákona o vysokých školách, která z mého pohledu naprosto nenaplňuje očekávání vysokých škol, kterým by poskytla moderní nástroj řízení vysokých škol vhodného pro 21. století. Já se tedy ptám, do jaké míry se ztotožňujete, paní ministryně, s předlohou, která vzešla z dílny vašeho předchůdce.
To je tedy její hlavní cíl.
Když se Španělsku podařilo vyřešit před několika lety migrační krizi, tak to bylo v důsledku toho, že Španělé uzavřeli konkrétní smlouvy se zeměmi, do kterých vraceli ekonomické migranty, kteří nedostali azyl ve Španělsku. Evropa takovouto návratovou politiku funkční dneska nemá. Čili musíme mít funkční návratovou politiku. Takže rozbít tyto zločinecké struktury. To jsou věci, na které klade důraz Česká republika, a to jsou věci, které dnes odpoledne bude ministr Chovanec požadovat na jednání s ministry vnitra Evropské unie. Kapacity. Myslím, že je důležitá nejenom otázka kapacit v armádě, k těm se ještě dostanu, ale je to otázka kapacit v policii. Ministerstvo vnitra připravuje plán na posílení kapacit Policie České republiky včetně cizinecké policie. Naším cílem je během několika let zvýšit počet policistů o zhruba 4 tisíce. Stejně tak o několik tisíc chceme zvýšit naplnění tabulkových stavů Armády České republiky. Je totiž evidentní, že v případě, že by bylo potřeba nasadit armádu, například na podporu ochrany vnitřního pořádku, tak v tuto chvíli armáda nemá naplněné stavy. Čili posílení počtu, nemusíme zvyšovat počty vojáků, ale musíme naplnit stavy v Armádě České republiky a musíme také zvýšit počet policistů tak, abychom reagovali na bezpečnostní rizika, kterých bohužel přibývá.
Děkuji. Poprosím pana poslance k mikrofonu, protože chce položit doplňující otázku.
Ale původně jste zvažovali, že to bude tisícovka každý rok. Ono to možná nevydrží ani pět měsíců. Jestli by něco takového nemohlo existovat také u policie z bývalých příslušníků policie nebo příslušníků bezpečnostních sborů.
Děkuji a poprosím pana premiéra o odpověď.
Vážený pane poslanče, já tady trošku vystupuji v roli ministra vnitra. Takže nemám o tom informace, že by se něco takového připravovalo. A jednak samozřejmě je potřeba policisty získat, policisty vycvičit tak, aby mohli v rámci policejního sboru působit. Takže ten směr úvah, který vy jste naznačil, tak pokud vím, tak zatím veden není.
Děkuji. Nyní poprosím k mikrofonu pana poslance Beznosku, aby přednesl svou interpelaci na pana premiéra. Poprosím kolegy, aby pana premiéra nerušili, aby si mohl v klidu vyslechnout interpelaci, která na něj bude přednášena.
Děkuji, děkuji za slovo. Moje kolegyně Jana Fischerová se vás ptala, s jakými stanovisky pojedete v neděli na vrcholný summit Evropské unie o Řecku. Jste tedy spíš příznivcem toho, aby Řecko zůstalo v eurozóně, nebo aby z eurozóny odešlo? V aktuální situaci, kdy máte aktuální informace. A jestli by nebylo opravdu lepší zachovat si vlastní suverénní monetární politiku. Protože možná i ti Řekové, jak jste říkal, v tom roce 2009, kdyby měli možnost začít pracovat se svou měnou a dělat svoji vlastní měnovou politiku, možná dneska ta situace by nebyla tak kritická.
Tehdy Řecko bylo přijato do eurozóny, tím pádem se zavázalo k tomu, že bude sdílet suverenitu a že bude respektovat pravidla, která jsou v eurozóně. Já jsem tady zvolil jiný pojem, když jsem vystupoval na tu předcházející interpelaci. Já jsem tady řekl, že krize obnažila problémy Řecka. Ona je prostě obnažila, ukázala je naprosto zřetelně. A také pak přišli řečtí úředníci, kteří se začali přiznávat a začali říkat, že falšovali údaje, které byly poskytovány Evropské komisi. A já si pamatuji dobře, jak se snažila Evropská komise regulovat hospodaření jednotlivých států ještě předtím než přišla finanční krize, a jak byla permanentní snaha tato pravidla obcházet. A jak byla snaha vyjednávat politické výjimky. Prostě eurozóna před tou krizí a před Řeckem a před Itálií, Španělskem, Portugalskem fungovala méně striktně, než by měla fungovat nyní. Je evidentní, že pokud vytvoříte měnovou zónu, tak potřebujete také hospodářskou zónu. Potřebujete koordinovat rozpočtové a hospodářské politiky víc, než se to dělo před finanční krizí. To, co se děje dneska v Řecku, primárně není problém eurozóny, ale je skutečně problém řeckých veřejných rozpočtů. Když se dneska podíváte na měnové zóny ve světě, když se podíváte na jednotlivé oblasti hospodářského růstu, tak eurozóna jako taková není v úplně špatné situaci. Není v úplně špatné kondici. Eurozóna zažívá hospodářský růst a zažívá stabilitu. Řecko tvoří velmi malou část ekonomiky eurozóny jako takové. Není to problém eura, není to problém eurozóny. Je to problém toho, že Řecko nebylo připraveno na to, aby vstoupilo do eurozóny, vstupovat tam podle všeho nemělo. A v okamžiku, kdy tam vstoupilo, kdy neměli v pořádku a v dobré kondici veřejné rozpočty, tak museli reagovat vnitřní devalvací, snižováním platů, snižováním důchodů a to vytvořilo v řecké společnosti napětí, které tam sledujeme dnes. To je ten problém.
Myslím, že by Poslanecké sněmovně nemělo nic bránit v tom, aby tento protokol ratifikovala.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. My jsme jedni z dalších, kteří se k tomu hlásíme. Doporučuji postoupit do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru. Děkuji za slovo.
Děkuji, paní zpravodajko. Rozpravu končím. Závěrečná slova nejsou třeba, v tom případě budeme hlasovat o přikázání. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přikázáním zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru zahraničnímu. Tím jsme se dostali do bloku Zprávy a další. A jako první v tomto bloku budeme projednávat bod
A děkuji za vaši pozornost.
Děkuji vám, pane předsedo.
Zahajuji obecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, takže rozpravu končím. Zeptám se, zda má pan ministr nebo pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo. V podrobné rozpravě poprosím pana zpravodaje, aby se pouze odkázal na příslušné usnesení.
Děkuji, pane předsedo.
Ano, děkuji. Dále do podrobné rozpravy, nikdo se nehlásí, i podrobnou rozpravu končím. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji, pane předsedo. Informaci vzala vláda České republiky na vědomí svým usnesením ze dne 16. března tohoto roku a pověřila předsedu vlády tuto předložit oběma komorám Parlamentu České republiky. Já vám děkuji za vaši pozornost.
Děkuji, pane ministře.
Dovolte mi, abych se také odvolal na usnesení výboru pro obranu ze dne 7. května 2015, které stručně znovu zopakuji v podrobné rozpravě.
Děkuji, pane poslanče. Obecnou rozpravu končím. Zeptám se, závěrečná slova v obecné rozpravě nejsou potřeba. Zeptám se, zda ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, rozpravu končím. Návrh usnesení přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak byl přečten a navržen výborem pro obranu. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji tedy jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji.
Vážený pane nepřítomný ministře, obracím se na vás v záležitosti umísťování uprchlíků ze zemí mimo Evropskou unii. Aktuální veřejně dostupná informace zní, že česká vláda schválila přijetí 1 500 uprchlíků do České republiky během dvou let. Zaznamenal jsem variantu umístění uprchlíků do obnoveného tábora v obci Vyšní Lhoty na Frýdecko-Místecku, ale ve hře je údajně i možnost uplatnění německého modelu, kde jsou utečenci přerozdělováni tak, že jednotlivá města a obce mají povinnost přijmout stanovenou část uprchlíků a ubytovat je. To se údajně konkrétně týká horského střediska Altenberg v Krušných horách, bezprostředně sousedícího s Cínovcem na Teplicku. Pravděpodobně jste zaznamenal doznívající kauzu s údajným plánem na ubytování uprchlíků v Ústí nad Labem. Náš kraj trpí vážnými sociálními problémy a zvyšovat napětí případným umísťováním utečenců na jeho území osobně považuji za krajně nezodpovědné. Jakou strategii umísťování uprchlíků na území České republiky česká vláda má? Je či bude při rozhodování o systému umísťování uprchlíků přihlíženo ke specifikům jednotlivých regionů, tedy především k aktuálnímu statusu jednotlivých krajů z hlediska již existujících sociálních problémů? Předem děkuji za vaši písemnou odpověď.
Mám interpelaci také na pana ministra vnitra pana Chovance. Vážený pane ministře, s překvapením jsem se dozvěděl z vaší odpovědi na můj písemný dotaz ohledně napadení petičního stánku v Olomouci muslimy - a teď cituji: "Ministerstvo vnitra uskutečňuje kontinuálně celou řadu aktivit zaměřených na potírání extremismu, náboženského, ale i politického, který zneužívá islamofobních nálad ve společnosti." Rád bych se ujistil, že nezaměňujete příčinu s následkem. Islámský terorismus nevznikl proto, že by naše společnost byla islamofobní. To naše společnost dostala oprávněný strach z islamistů poté, co zaútočili na občany evropských států. Na migrantských plavidlech totiž do Evropy cestují i stoupenci radikálního Islámského státu. Rád bych v této souvislosti připomenul verdikt Evropského soudu pro lidská práva. Ten jasně říká, že islámské právo šaría je neslučitelné s demokratickým zřízením. Je tedy myslím zřejmé, že občané vyjadřují obavy z islamizace a brání svoje základní lidská práva. V této souvislosti vás žádám o informaci, jaké kroky dělá Policie České republiky proti propagaci islámského práva v České republice. Děkuji vám za písemnou odpověď.
Děkuji, pane předsedající. V tuto chvíli bych mohla svoji interpelaci stáhnout, protože sociální služby jste dofinancovali 720 miliony i přes váš odmítavý postoj a vašeho Ministerstva financí. Přesto si neodpustím, pane ministře, poznámku k financování sociálních služeb a také k vašemu odmítavému postoji. Takže žádná sláva. Musím zde také připomenout ze své dlouholeté zkušenosti z práce v sociálních službách, že od roku 2007 stále zaměstnavatelé, Asociace krajů a odbory a další organizace upozorňují na podfinancování sociálních služeb. Ano, výše dotací se odvíjela od politického rozhodnutí a byly tu petice, protesty a vždy se hledaly cesty na dofinancování sociálních služeb. Všechny výše začleněné organizace musí bojovat za dofinancování sociálních služeb stále. Teprve po složitých jednáních až v červenci tohoto roku rozhodnete, že sociální služby dofinancujete. Ptám se proč. Proč necháváte zřizovatele a zaměstnance tak dlouho v nejistotě? Proč vaše ministerstvo dělá takové obstrukce? Vždyť jste byl mezi těmi, kdo navýšil platy zaměstnancům v sociálních službách. Sám víte, jaká je výše starobního, invalidního důchodu, jaký je příspěvek na péči a jaké jsou možnosti kraje. Doufám, že při přípravě rozpočtu na rok 2016 jste k tomu tak přistupovali.
Je to interpelace na ministra vnitra Milana Chovance.
Jistě se všichni shodneme, že ochrana zdrojů pitné vody je pro Českou republiku strategicky důležitá. Ten by teoreticky mohl mít katastrofální dopad.
Nyní požádám o interpelaci pana poslance Antonína Seďu, který interpeluje pana ministra Martina Stropnického.
Vážený pane ministře, rozumím tomu, že jste řadu problémů v resortu zdědil a teď je na vás, jak je vyřešíte. Proto se na vás obracím ve věci stále nevyřízených stížností na nezákonné nařízení pracovní doby. Můj první dotaz zní, v jakém stavu je vyřizování těchto stížností a zda v dohledné době dojde k jejich vyřízení. Chci upozornit, že bývalí vojáci z povolání se nyní obracejí k paní ombudsmance, aby jim pomohla. Druhým problémem je skutečný stav vojáků z povolání, kdy armádě chybí tisíce vojáků. Tento personální podstav může znamenat neregulované přetěžování vojáků ve služebním poměru, a to přesto, že příslušná evropská směrnice se snaží práci přes čas eliminovat. A jelikož v armádě ze zákona neexistují odborové organizace, je otázkou, kdo bude hájit práva vojáka z povolání. Proto se ptám, pane ministře: Neobáváte se tohoto možného problému, který dnes v naší armádě existuje?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Brabec do 11 hodin - pracovní důvody, pan ministr Chovanec - zahraniční cesta. Hlásí se pan poslanec Vyzula.
Dobrý den. To je ten problém, který vnímám, že problémem může být, a proto bych rád, kdybychom našli nějaké řešení. Ve svém vyjádření k mé písemné interpelaci uvedl ministr Chládek, že se v praxi stává, že cizinec, který je vázán povinnou školní docházkou, opustí území České republiky nebo změní školu, aniž by zákonní zástupci dali svůj úmysl škole předem na vědomí. U občanů České republiky však nemůže z takového důvodu dojít k vyloučení žáka ze školy. Jako lékař jsem si vědom toho, že v medicíně je nejdůležitější prevence.
Prostě 2014 tam byly zadržené vratky, 2015 už tam zadržené vratky nebyly a je to čistě výběr DPH, který souvisí s reálným vývojem ekonomiky. Když se vrátím ještě k DPH, skutečně není možné to ignorovat. A poslední poznámka se týká daně z příjmů ze závislé činnosti. Jak jsem informován, výběr sociálního a zdravotního pojištění kopíruje odhady a kopíruje hospodářský růst, který zatím v letošním roce zaznamenáváme. Ono to samozřejmě také souvisí s tím, že došlo k určitému nárůstu, včetně nárůstu mezd zaměstnanců veřejného sektoru.